Já si myslím, že dneska všichni vědí, jak mají učit, učí podle svého nejlepšího svědomí a to je důležité, jak učíme. My máme učit poznávat.
Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová s faktickou poznámkou. A pana předsedy Kalouska se ptám, jestli chce využít svého přednostního práva. Tak s faktickou, ale jako třetí.
Samozřejmě že Česká republika je a musí zůstat sekulárním státem, na tom se shodneme.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já si na rozdíl od pana zpravodaje myslím, že to tam patří, že multikulturalismus evidentně nesplnil to, co měl, a my musíme jasně definovat jako Česká republika, kde stojíme. Nechat na učitelích, aby učili podle svého nejlepšího svědomí něco, co možná ani učit neumějí, protože se to vlastně nikde neučí, protože akreditované programy nebyly spuštěny, vysoké školy neučí přípravu obyvatel na krizové situace nebo neučí učitele, jak to učit...
Děkuji za slovo. Je to jenom připomenutí kulturních vzorců našeho stylu života, v kterém jsme vychováváni po staletí a v kterém jsme vyrůstali, ať už jsme byli křesťané, židé, nebo ateisté. My v tom prostě vyrůstali, je to náš způsob života, kterého se nechceme vzdát a který chceme připomínat i svým dětem. Opakuji, není to ideologie.
Nyní pan poslanec Zdeněk Soukup.
Jenom doufám, že se ty principy promítnou i do dalších dokumentů.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tam bohužel padla jedna odpověď, která mě tedy vůbec nepotěšila, z řad členů Bankovní rady. Zatím žijeme dobře, ekonomika roste, ale v některých oblastech už naráží a bude se to rozšiřovat už v příštích několika letech, to je otázka třeba pěti let, určitě ve velkém rozsahu deseti let, na strop svých možností. V tomhle naše škola v tuhle chvíli stále ještě vychovává budoucí nezaměstnané. A skutečně to může přerůst do společenské krize. Jsme v situaci, kdy velmi, velmi dochází k tomu, že praxe předbíhá vzdělání. Takže vzdělání, vzdělání, vzdělání. Otázka je, jestli to vezmeme jako výzvu, nebo skončíme, bohužel, na straně poražených. Zatím z té křižovatky směřujeme, bohužel, do toho balíku těch poražených. Děláme v tom málo, šanci stále ještě máme. Takže prosím, ještě čas je, ale ten čas se velmi krátí.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
No samozřejmě, že tady při této zprávě můžeme vést diskusi na lecjaká témata.
Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Není tomu tak. Můžeme tedy rozhodnout o návrhu, který byl přednesen, vzít zprávu o měnovém vývoji na vědomí. Nyní pan poslanec Ondřej Benešík, ještě jedna faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si také nemyslím, že se jedná o ideologii. Jedná se prostě o podstatu naší civilizace. To je základ naší civilizace. To je prostě výsledek toho, na čem stojí naše civilizace. To, co prostě není v souladu, zde nemůže uplatňovat. To je úplně celé. Myslím si, že to je naprosto jasný sekulární postoj, že se nesnažíme nikomu vnucovat jakékoli náboženství. Ale uvědomme si prosím své kořeny. Tyto hodnoty jsou univerzální a jsou pro všechny - pro ateisty, křesťany, židy a pro další.
Víte, ta geneze je vždycky složitější. Vzpomeňte si na první a druhé schizma, třicetiletou válku, kolik tu bylo mrtvých, když křesťané mezi sebou soutěžili. Vzpomeňme si na genocidu indiánů, kdy se rozšiřovalo křesťanství pomocí kříže. Já rozumím tomu, že je třeba ukotvit evropskou civilizaci v některých pevných hodnotách, ale nebojujme tady o slovíčka, která jsou daleko složitější, než se snažíme naznačit. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Jenom říkám, jestli to není na jiný zákon. Prostě školský zákon není ten, který zachrání celou společnost a který tuto problematiku, která dneska rezonuje společností, vyřeší. To je celé. Já si myslím, že školský zákon je zákon, který se přímo váže k nějaké části naší společnosti, a takhle by měl být postaven.
Děkuji panu poslanci Kořenkovi. Já si jenom ujasňuji, jak je přihlášen předseda klubu KDU-ČSL. Prosím, máte slovo, paní poslankyně.
Já jenom krátce, protože o nějakých problémech, co je a co není ideologie, bych tady nechtěla hovořit, ale zaznělo to tady. A tak jsem se chtěla zeptat, jak je možné, že na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy aktuálně jsou vypsány projekty o multikulturalismu. Také na odboru evropských fondů Magistrátu Prahy.
Nyní po vás pan poslanec Chalupa také faktická poznámka, dále faktická poznámka poslankyně Černochové. Pan předseda klubu KDU-ČSL s přednostním právem? Ano, ale v tom případě po kolegovi Benešíkovi, který se hlásí s faktickou poznámkou.
Ano, tam by byla potřeba zejména.
Děkuji.
Musím říct, že tady poprvé za tři roky asi budu souhlasit s panem Kalouskem v tom, co řekl - patří to tam. A my tady vedeme rozsáhlé diskuse o nějaké hybridní kampani, vymýšlíme tady nějaká centra, ale ten problém je ve vzdělanosti, v tom, jak si tento národ uvědomuje vlastní identitu, vlastenectví a tyto věci. Jak jinak to chceme dostat do lidí? Školský zákon je správně a určitě i ta Ústava nebude špatně.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové.
Já bych chtěla poprosit, abychom dodržovali zákon o jednacím řádu. Teď mám ten samý pocit já.
Ne všichni, ale já to samozřejmě v té faktické poznámce mohu těžko rozeznat. Ale děkuji za upozornění.
Velmi krátká reakce. Ve jménu náboženství, a to i ve jménu křesťanství, se páchala velká zla, ale to křesťanství bylo zneužito. Ti lidé se zaštítili křesťanstvím, ale oni nejednali křesťansky, oni jednali proti křesťanství, byť se křesťanstvím zaštiťovali.
Děkuji a můžeme tedy přistoupit dál k rozpravě, faktické poznámky jsou vyčerpány. Přednostní právo předsedy klubu KDU-ČSL pana poslance Jiřího Miholy.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
Dovolte mi několik vět k návrhu zákona jako takového.
Nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Bendl.
Je možné dokladovat, že všude tam, kde se výběrová řízení na údržby dělají, stát šetří, je ten systém efektivnější, lepší, můžeme tak vyčistit a udržovat daleko více komunikací a silnic. Ten návrh jde přesně opačným směrem. Proto podávám návrh, aby se ve třetím čtení hlasovalo o zamítnutí tohoto návrhu zákona.
Děkuji panu poslanci Bendlovi.
Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi také, abych řekl k tomuto návrhu zákona několik slov. Kolega Birke tady řekl, že jsme ve stresu, v časovém stresu. Tak já vám chci říct, že v žádném stresu nejsem, není důvod. Proč to říkám? A tímto zákonem to v tom jednom segmentu naprosto odstraníme.
S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátce, protože jsem předseda hospodářského výboru a na něm probíhala poměrně rozsáhlá diskuse o této problematice.
Já se omlouvám, že jsem se nepřihlásil písemně, byla to rychlá reakce do rozpravy. Já sleduji reakce kolegů především z pravice a rozumím jim. Ale nevím, kolegové, se vší úctou, jestli jste ten návrh četli do detailu, jestli jste se s ním do detailu obeznámili. Já osobně jsem pro tento návrh. Oni mají technologie, mají infrastrukturu, jsou připraveni. Jsou samozřejmě připraveni se zúčastnit i té soutěže. Ale zkuste si představit teoretický příklad, kdy neuspějí, kdy uspěje někdo jiný, a oni potom už mají nastaven ten svůj systém údržby dvojek a trojek, pojedou a někde tu radlici zvednou a pojedou dalších pět kilometrů se zvednutou radlicí, protože tam je někdo jiný, protože tam je soukromník. Zkuste také domyslet krizové řízení, kalamity. A zrovna v Krkonoších, v horských oblastech si myslím, že na tohle byste měli pamatovat. Je tam ještě jedno riziko. Těžko se s tím srovnávám, ale v tomto případě rozumím tomu návrhu a chci aspoň za sebe vás požádat, abyste ho podpořili. Znovu opakuji, ty kraje to mohou, ale nemusí dělat.
Omlouvám se, mám tu dvě faktické poznámky.
Nicméně tady jde o státní finance, o státní silnice a je to o našem rozhodnutí, jestli vlastně rezignujeme na to, že jim řekneme: Nemusíte ty soutěže dělat, vždyť to není potřeba. Poslanecká sněmovna řekla může a nemusí. Je to evidentní plýtvání finančními prostředky, evidentní, doložitelné. Na to existuje legislativa a zákon a v mimořádných situacích je možné použít mimořádné prostředky. To jsme zažili mnohokrát při povodních, při různých sněhových kalamitách a tak dále, a tak dále. A o tom systému my se dnes nebavíme.
Pan poslanec Mihola je nyní na řadě s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Chalánková, Grospič, Semelová.
Ještě reakce na paní kolegyni poslankyni Semelovou. Prosím vás, pokud tady, paní kolegyně, má být o něčem řeč, tak ne o tom, koho by stát měl upřednostňovat a na koho by se měl s prominutím vykašlat nebo dát do nějaké druhé nebo páté řady. Prosím vás, zásadní je tady kvalita. Kvalita vzdělání. Mám takové konkrétní případy v Brně. Tak s tou kvalitou zřejmě budou i oni docela srozuměni.
Paní poslankyně Chalánková má druhou faktickou poznámku a je stále přihlášena jako první v řádné rozpravě.
Já jsem se chtěla zeptat pana kolegy, pana poslance Grebeníčka prostřednictvím pana předsedajícího, když zde hovořil, že by se přihlásil k reformám, které prosazuje Svatý Otec papež František. Které reformy to jsou. To je jeden můj dotaz. Pan Rocco Buttiglione byl kandidátem na předsedu Evropské komise... Rocco Buttiglione by měl být zvolen předsedou Evropské komise.
Připraví se paní kolegyně Semelová, také k faktické poznámce.
Dále odkazuje na zákon, který takto stanoví. Ale nehovoří se nic o církevních školách. Tato povinnost plně přechází z tohoto pohledu na stát, který má povinnost tuto školní docházku zabezpečit.
Děkuji. Jediné, co mě mrzí, že mě nemá kdo vystřídat. Čili paní poslankyně Semelová - protože bych se vyjádřil k některých věcem, které se týkají Ústavy.
Děkuji. Jednoznačně odmítám, že by naše strana navrhovala školné ve veřejných školách, to v žádném případě. Naopak my jsme navrhovali pozměňovací návrh při projednávání školského zákona minule, aby bylo zrušeno školné v mateřských školách jako takových. Bohužel i vy jste tento náš návrh nepodpořil. Pokud jde o Ústavu, tak já bych chtěla říci, že není tento návrh protiústavní, a jako doplněk ještě to, že bych byla velice ráda, kdyby se skutečně ta Ústava dodržovala v tom smyslu, aby opravdu vzdělávání na základních a středních školách bylo zdarma. Navíc ještě na středních školách musí kupovat učebnice. A co se týká středních odborných škol, tak ty učebnice jsou pěkně drahé.
Já děkuji paní poslankyni Semelové. Nyní faktická poznámka pana poslance Bohuslava Svobody a potom pana poslance Gabala. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Ano, já bych to znovu vrátil k tomu, co faktická poznámka má obsahovat. Je to otázka vzdělanosti, která bude vytvářet naši budoucnost.
Děkuji panu poslanci Svobodovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pane premiére, paní ministryně. Já tedy znovu tu Listinu přečtu, protože tady někteří nerozumí psanému textu: Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Za druhé: Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách. Základních a středních. To znamená, základní škola musí splnit zákonné podmínky pro výuku žáků. Nepraví se, že jenom státní školy mají nárok na státní dotaci. Jestliže jim tento nárok odeberu, poruším Ústavu.
Já se zdržím komentáře. Pan poslanec Roman Sklenák, který se hlásí k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já mám opravdu faktickou poznámku. Já vás chci všechny upozornit, že čas vymezený pro třetí čtení také má nějakou hranici. A jestli skutečně je pro nás důležité tento zákon schválit, jak zde zaznívá, tak bych si vás dovolil vyzvat, abychom dodržovali jednací řád. Nalézáme se ve třetím čtení. Opravdu není nezbytné, aby zde každý vyjevoval svůj vztah k Bohu, k jednotlivým pozměňovacím návrhům.
Ale nehovořila o tom, že tuto povinnost přenese na soukromé školy nebo na jiné instituce. Hovoří se tedy o tom, že prvotně tuto povinnost má stát, a všechno ostatní lze také vykládat jako službu doplňkovou.
Děkuji, pane poslanče. A my se budeme zabývat bodem 263, to je Ještě jednou vítám pana guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka. Nyní prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. Finanční sektor České republiky procházel v období od jara 2015 z hlediska finanční stability příznivým vývojem. Meziročně došlo k posílení již tak vysoké odolnosti sektoru vůči možným nepříznivým šokům a Česká národní banka průběžně reaguje na nárůst cyklických rizik nastolováním příslušných nástrojů.
Děkuji panu zpravodaji a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan guvernér.
Současné ekonomické prostředí zvyšuje důležitost této politiky a práce v této oblasti. Kombinace domácího ekonomického oživení a globálně velmi uvolněných měnových politik totiž vytváří podmínky pro přijímání zvýšených rizik nebo někdy jejich podceňování na straně subjektů působících na finančním trhu. Reagovat na vznikající rizika pro finanční stabilitu je tedy naší povinností v rámci onoho mandátu makroobezřetnostní politiky. Pro naplňování toho mandátu využíváme řadu nástrojů zaměřených především na bankovní sektor. Ten je totiž v České republice zcela dominantní částí našeho finančního sektoru. V roce 2016 tak došlo k rozšíření počtu těchto systémově významných bank na pět a platná výše rezervy dnes činí mezi jedním až třemi procenty, pro jednotlivé banky je ta rezerva stanovena různě podle jejich rizikového profilu a významnosti v rámci jejich postavení na českém bankovním trhu. Zpráva konstatuje, že došlo k jistému zvýšení cyklických rizik, to je spojeno zejména s oživením poptávky po úvěrech a obecně uvolňováním úvěrových standardů. Cílem této rezervy je posílit odolnost finančního systému v případě nadměrného růstu úvěrové dynamiky, jinými slovy tedy vytvořit více kapitálu pro případ zvýšených úvěrových ztrát v nepříznivé fázi finančního cyklu. Pokud by došlo k dalšímu růstu cyklických rizik, jsme připraveni tuto sazbu dále zvyšovat, samozřejmě vždy s nějakým obdobím, které bude dostatečně dopředu avizováno. Zpráva dále uvádí, že k akumulaci rizik dochází zejména na trhu s bydlením. Na tomto trhu pokračuje růst úvěrové dynamiky, ale i růst cen nemovitostí. Je to samozřejmě regionálně velmi různé, někde už tato maxima možná v loňském roce překonali. Ve zprávě je však hodnotíme jako mírně nadhodnocené. Řekl bych, že v roce 2016 v dalších měsících se tento vývoj potvrdil a dále se stupňuje. Existuje tak jisté riziko vzniku spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení.
Tento zákon jasně řekne, na co mají nárok. To jsou často takové věci, které se týkají ověřování listin. Tam je celá řada věcí, na které jsme připraveni. Máme to v popisu práce, že tyto věci pro občany České republiky máme činit. A opravdu takovýto soupis nikde neexistoval, nebo nebyl k dispozici. A i to je další důvod, proč tomu teď dát jasná pravidla a jasný seznam povinností, ke kterým se hlásíme. Neposíláme rodinné příslušníky s velvyslanci do míst, která jsou nebezpečná, jako rovnou řeknu Bagdád, Kábul a podobně. Tam je to dokonce, rovnou vám řeknu, nežádoucí. To se nám, řekněme, daří, ale je to jenom přechodné. Je potom špatné, když takovou věc řešíme ad hoc, protože na to vlastně neexistují pravidla.
Prosím, pane poslanče.
Vynasnažím se ještě najít několik zajímavých detailů či příkladů. V každém případě, jak známe pana ministra Zaorálka, který bývá ve svých projevech velmi komplexní, tak už jsou takové postupy velmi problematické.